Podle našeho názoru nepřevážily, nejsou zde dány podmínky, abyste omezili parlamentní zákonodárný proces, protože jediným důvodem je, že jste to podali pozdě a že vás tlačí čas. Ale to je problém té vlády, to není problém té opozice. A teď k těm jednotlivým bodům. A už jsem o tom tady taky mluvil v těch půlnočních debatách. Valorizace důchodů je pak projevem materiálního pojetí aplikace základních práv a svobod. Materiální pojetí zabraňuje tomu, aby se ze základních práv a svobod nestala jen prázdná skořápka, a konkrétně, aby při nezměněné absolutní částce důchodů nedošlo díky inflaci k jejich radikálnímu snížení až vytunelování. Valorizace zajišťuje zachování základního práva na důchod ve stáří, invaliditě nebo při ztrátě živitele ve vztahu ke spotřebnímu koši tím, že se aktuální výše důchodu důchodců v peněžním vyjádření upraví s ohledem na reálný pokles hodnoty peněz způsobený inflací. Nelze tedy pro vyhlášení stavu legislativní nouze použít důvod ohrožení základních práv a svobod, a už vůbec ne zásadním způsobem. Naopak je otázkou, zda zákonná novela navržená k projednání ve stavu legislativní nouze upravující vazbu valorizace důchodů na růst inflace neohrožuje toto základní právo důchodců. Jedno je jisté. Pokud by byla ohrožena vnější bezpečnost a Parlament tuto skutečnost uznal, mohl by vyhlásit stav ohrožení státu - což neučinil. Mluvím čistě hypoteticky. Rovněž nevyhlásil válečný stav. Nejsme ani ve stavu ohrožení státu. Vnitřní bezpečnost státu může být ohrožena více faktory. Někdy je tendence vlády vydávat za ohrožení vnitřní bezpečnosti i vyjadřování vládě nepohodlných názorů lidmi, což dokazuje vypnutí vládě nepohodlných jevů na základě iniciativy Vojenského zpravodajství v únoru roku 2022, čímž jsme se přihlásili k tradici Vítězného února mimochodem. V demokracii je totiž využití svobody slova i proti vládě přípustné. Závěr tedy je, že valorizace důchodů nemá spojitost ani s vnější, ani s vnitřní bezpečnosti státu, a tedy pro vyhlášení stavu legislativní nouze nelze použít tento důvod. A já tady znovu opakuji, a už jsme se tady o tom taky bavili a střetli, škoda se v právu chápe jako újma. Škoda je v občanském i trestním právu podmíněna protiprávním stavem. I přesto, že lze akceptovat v rámci stavu legislativní nouze širší pojetí škody, nelze pod škodu podřadit plnění zákonné povinnosti státu. Vyplácení důchodů je plnění ústavního a zákonného závazku státu vůči poživatelům těchto důchodů, kteří jako příjemci těchto důchodů na ně mají právo, a to ve výši stanovené zákonem, včetně zákonné valorizace.
A pak tu máme ještě takové dvě skupiny důchodců a to jsou skupiny důchodců, kde je to pár, kde se to nějakým způsobem dá vyvážit, ale pak máme taky důchodce, kteří jsou sami. Ta částka je vyčíslena na 40 miliard. Je válka, pane ministře? Tak já děkuju, tak je válka. Tak proč se tady hádáme o jakékoliv naplnění těch ekonomických věcí a těch věcí, protože ten důvod pro posouzení podmínek je válka. Pan ministr řekl, že tu je válka. Slyšeli jste to? To je neuvěřitelná záležitost! Tak proč se tu bavíme? Jste představitel vlády a řekl jste to. V tom případě bychom se museli dotknout všeho: církevních restitucí, našich platů, pozastavení, nemůžeme zasahovat do soukromého sektoru, protože tvorba platu je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Já jsem u těch vyjednávacích podmínek byl, velmi jsem se tomu věnoval a musím říct, že to taky nebylo jednoduché, a doplnění a vyrovnání té inflace bylo vždy na tom zaměstnavateli a snažil se o to, ten zaměstnavatel se o to snažil. Ten stát se o to úplně nesnaží. V každém případě je to problém. No a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál a jakým způsobem budeme k tomu pracovat. A já jsem se teď tedy dozvěděl, že jsme tu jednu z podmínek naplnili, tak potom asi ta moje diskuse o tom, že to není naplněné, je marná. Takže my jsme to naplnili. V tom případě je to jednoznačně splněno a můžeme hlasovat pro posouzení podmínek pro jednání ve zkráceném.
Také děkuji za dodržení času. Děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Adámková a paní poslankyně Fialová. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Pane ministře, dámy a pánové, taky budu reagovat. Pochopil jsem to tak, že vlastně člen vlády říká další důvod, nebo nový důvod pro zkrácené jednání. Jasný. Potom musíme to posuzovat jinak, akorát že k tomu je potřeba, aby Sněmovna schválila válečný stav, pokud se nepletu.
Také děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou, paní poslankyně Adámková. Paní poslankyně, prosím. Paní poslankyně Fialová je připravena, tak prosím, paní poslankyně. A připraví se pan poslanec Berki. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážená paní místopředsedkyně, já vím, že jsme všichni unavení, vím, že to občas vyvolává komunikační diskomfort mezi jednotlivými. Vím, že pan ministr nemá pokřikovat na toho, kdo tu stojí, ale myslím, že je úplně každému zřejmé, co tím pan ministr myslel. Že tím rozhodně nemyslel, že jsme ve válečném stavu, to ani nepokřikoval. Konstatoval jenom na základě té poznámky o těch dvou procentech na obranu, že na Ukrajině je válka. A prosím, přestaňme to překrucovat.
Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky.
Zajímalo by mě, kdy vláda zjistila, že chce změnit výpočet valorizace důchodů. Vážení kolegové, kolegyně, dovolím si mírně zkrátit svůj projev, proto část projevu přeskočím a vrátím se k tomu, co bylo ještě minulý týden. Minulý týden předsedkyně Sněmovny upozornila na počty týkající se předložení zákonů v legislativním stavu nouze v minulém volebním období. Bylo jich víc než v tomto volebním období. Pro ty, kdo mají problémy s pamětí, bych chtěla připomenout, že se ve světě vyskytovala pandemie mající významný vliv na životy a zdraví osob a také na ekonomiku. Srovnání nesrovnatelného, tak se to nazývá. Pokud to shrnu, vláda se řádně nevypořádala s odůvodněním legislativního stavu nouze. Jediným důvodem pro vyhlášení legislativního stavu nouze byla neschopnost předložit návrh zákona dříve, tak aby mohl být řádně projednán a prodiskutován. Chtěla bych zdůraznit, že snaha o omezení diskuse a délky jednání nepatří mezi vyjmenované důvody, pro které lze vyhlásit legislativní stav nouze. Jelikož dle mého názoru netrvá legislativní stav nouze, není tak naplněna zásadní podmínka pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj protinávrh. Tak já vůbec nesdílím názor, že tady padají stejné argumenty. Většinou na ně nedostáváme odpovědi, takže se ptáme dál. Včera jsme tady slyšeli pana ministra Jurečku, že se rozjel vlak, který nejde zastavit. Tento argument mu také velice dobře a rychle vyvrátíme. Opět se snažíte zkrátit naše práva. Opět nám chcete vzít právo na to se vyjádřit. Opět nás chcete umlčet. Navíc já se domnívám, že je to v rozporu se zákonem, v rozporu s jednacím řádem. Tuto debatu jsme si tady odehráli včera, odkazuji se na výklad k jednacímu řádu. Určitě nás rozsoudí v budoucnosti Ústavní soud.
Já vám děkuji. Zazněl protinávrh, žádný další návrh nepadl, v tom případě zagonguji. Eviduji žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání. Další s přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, dnes máme třetí jednací den, ve kterém celé hnutí ANO, celý poslanecký klub hnutí ANO, bojuje za tu část společnosti, která se již sama nedokáže bránit, doslova dnem i nocí. Která již nepůjde protestovat a nezaplní Václavské náměstí. Aby nežili ve stresu, že podzim svého života budou trávit tím, že budou žádat o sociální dávky.
Prosím, pokračujte.
Protože důchod je to, co si již důchodci jednou zasloužili. Nezapomínejme, že to jsou lidé, kteří celý život pracovali, přispívali do sociálního systému, platili daně, vychovali novou generaci, která dnes je ekonomicky činná. Pětikoalice se tváří, že důchod je milodar nebo sociální dávka, ale tomu tak rozhodně není. Existuje zde přece společenská smlouva. My dnes máme povinnost zabezpečit našim důchodcům slušný důchod.
Mimochodem to není žádný anonym, ale předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Tady mohla vláda rychle zasáhnout. Možná zvážit i legislativní nouzi. Ale protože bylo před prezidentskými volbami, nenašla k tomu odvahu. Zabránilo by se tak velkým škodám, ale hlavně velké nespravedlnosti. Tak které škody chcete řešit a které škody nechcete řešit? To by mě zajímalo, tato odpověď.
Také děkuji za dodržení času, a s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Jurečka. A i vás se, paní poslankyně, musím zeptat, zda volíte pět? Prosím. Také děkuji, paní poslankyně. Tak prosím, vašich deset minut.
Tak dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já těch svých deset minut využiji efektivně a rozdělím to vystoupení do tří částí. V první části se musím vyjádřit k mému pohledu na omezení mých ústavních práv, výkonu zákonodárce, výkonu poslance, v druhé části se budu věnovat obsahu toho projednávaného zákona, ve třetí se vám pokusím navrhnout nějaké řešení, jak z celé té věci ven. Bylo mi znemožněno je vykonávat. A opřu toto tvrzení o argumenty. Ne o dojmy nebo názory, ale o argumenty. Já jsem postupoval v souladu s ústavou, se zákonem a s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Tato schůze byla svolána řádně v řádném termínu 21. února v dostatečném předstihu.
Řekněme si to otevřeně, státní rozpočet jsou příjmy a výdaje. Všechny zákony ovlivňují státní rozpočet. Jsou to příjmy a výdaje, takže v případě, že vládnoucí koalice potřebuje rychle změnit nějaký zákon, který ovlivní příjmy nebo výdaje, tak by postupovala způsobem, že by neustále vyhlašovala legislativní stav nouze, aby převálcovala tu opozici tím, aby ona nemohla využít svých práv k tomu, aby zabránila tomu, co se jí nelíbí, nebo respektive s tím zákonem, s kterým ona má problém, tak nemá možnost vznášet v řádném legislativním procesu své argumenty. A to je špatně. To je špatně. Já končím svůj příspěvek, abych dala možnost dalším, aby mohli vystoupit.
Děkuji moc za dodržení času. Další s přihláškou je paní poslankyně Balaštíková. A i paní poslankyně se musím zeptat, jestli chce využít deset minut.
Poprosím paní poslankyni Dražilovou.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poctivě jsem si vystál frontu a dovoluji si dát také protinávrh. Děkuji.
Děkuji za slovo. Když se na to podívám, máme 64 přihlášených, bylo tady odhlasováno dvakrát pět minut, to je zhruba nějakých 640 minut, jsou přihlášena přednostní práva. V klidu se vyspíme, všichni si to řeknou tady a je to férové.
Ano, prosím.
Já si myslím, že je velmi důležité, aby se každý poslanec opravdu mohl vyjádřit.
Já jsem měl připravený projev na včerejšek, mám na dnešek a ještě jsem se kromě faktických poznámek nedostal ke slovu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem vám toho chtěl včera tolik říct a řada na mě nevyšla.
Děkuji, paní poslankyně.
A protože opravdu bych chtěla, aby to nebylo tak napjaté, jak říkal můj kolega pan poslanec Nacher, vaším prostřednictvím, tak dávám protinávrh na 21.15 dnešního dne.
A ještě pan předseda Fiala. Ano, je zde návrh na odhlášení. Platí to, že už jsme byli odhlášeni, přihlášeni, takže můžeme se pustit do hlasování Kdo je proti?
Ona to i kvantifikuje zhruba na částku 20 miliard korun. O 20 miliardách korun hovoří i fiskální výhled Ministerstva financí. Takže 20 miliard korun jste měli mít v rozpočtu. O to větší bylo překvapení, že je tam nemáte. To jsem zvědavá, jak to budete kvantifikovat. Navíc se ministra Stanjury, ministra financí, na tuto mimořádnou valorizací několikrát ptali novináři. Valorizace byla dopředu známa. Vy jste jenom dal na slova markeťáků, abyste měl schodek 295 miliard. Říkám to tu opakovaně. Včera jsme viděli pokladní plnění. No to je tedy katastrofa! Za únor 119 miliard schodek. Neuvěřitelné. Nejhorší vůbec výsledek, který existuje v historii. Takto to vedete, vy, stratégové na konsolidaci veřejných financí. Plná ústa před volbami. Skutek utek. Teď vám zdůvodňuji, že to vědět měl a musel. Je to mandatorní výdaj, to znamená zákonný. Tak výborně! Kde je ta škoda, když je najde? Jaká by vznikla škoda, když ty peníze se tam najdou? Já teď nebudu jako bývalá ministryně polemizovat o tom, kde se najdou a jak, to je odpovědnost této vlády a hlavně ministra financí, který toto turecké hospodaření šéfuje. Najde, tak se najdou. Tím pádem nemůže vzniknout žádná škoda. Kde by vznikla? Na úkor koho, na úkor čeho? Je to poměrně zvláštní, hodně nestandardní a velice osobitý přístup, a to jsem zdvořilá, velmi zdvořilá, k vytváření státního rozpočtu jakožto nejdůležitějšího ekonomického zákona roku, ale dobrá. Mě tedy osobně jako bývalou ministryni financí tento přístup hodně znepokojuje. A obávám se, že obdobně znepokojuje i finanční trhy a ratingové agentury. A to bych teď mohla mluvit o dalších dírách, které tam máte, SFDI, ale nejsme v debatě o státním rozpočtu, určitě budeme x-krát v debatách těchto ekonomických. Pokud jste však chtěli změnit valorizační schéma, měli jste k tomu možnost. Je to už hodně staré, hodně staré nastavené valorizační schéma. Řadu věcí by tam bylo nutné prodiskutovat. My jsme ho parametricky měnili ve prospěch důchodců, za naší vlády parametricky některé změny, ale bylo by potřeba posoudit skutečně, zda jsou některé věci v souladu se současnými ekonomickými trendy, posoudit tam různé ty parametry. Ale k debatě standardní legislativní cestou, kdy budeme o těch věcech debatovat, kdy je posoudí naše expertní týmy, kdy povedeme naprosto věcnou debatu ve výborech, v rozpočtovém, v sociálním. Vždyť to je obrovsky citlivé téma! Obrovsky citlivé. To se nedá měnit na koleně, za pochodu, kdy vlastně vy i ty argumenty měníte za pochodu, kdy to tady schvalujete tímto nestandardním způsobem, kdy nás znásilňujete v rámci i tohoto institutu, jako je stav legislativní nouze, kdy nám berete základní práva, které opozice má, vystupovat a vyjadřovat se, kdy jsme vlastně nemohli tyto věci řádně posoudit. A ještě nám tady za pochodu měníte důvody, proč to děláte. Rozjetý vlak, který nejde zastavit. Tak jak měníte toto valorizační schéma teď, tak se dá změnit od 1. ledna. Stejně jsme mohli postupovat a nebyl důvod, proč ne. Vy jste od listopadu, minimálně od listopadu věděli, že prostě ta valorizace bude velká. Minimálně od listopadu. Věděli jste, že ten vlak, jak říká pan ministr Jurečka, ten vlak se řítí. Proč jste nepřišli? Proč jste nepřišli, abychom o tom debatovali? A my bychom debatovali.